Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Rychlost očkování: denně je očkováno zhruba 10 000 nových osob první dávkou, celková rychlost očkování je však pouze zhruba 14 000 dávek denně.
Poprosím pana poslance Josefa Kotta, aby přednesl svou interpelaci.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A proto bych vás požádal o to, jestli by bylo možné shrnout historii, a pokud je to možné, i objasnit stav, ve kterém se nyní vyšetřování této mediálně velice významné kauzy v současnosti nachází.
Přečtu rychle omluvu.
Máme tady vyšetřovací komisi na Bečvu. To jsme si zažili, to je neuvěřitelné, co tady všichni předvedli. Na Ministerstvo životního prostředí se nikdo z médií s dotazem na Bečvu do toho dne neobrátil. Politici jako Gazdík, Kalousek, Bláha, Pekarová Proč asi? No, protože za pár dní budou přece krajské volby a opozice cítí příležitost, jak si přihrát pár procent na úkor ANO. Policie na Twitteru oznamuje, že zjistila, odkud nebezpečná látka - v té době už bylo potvrzeno, že jde o kyanid - vytekla. Podařilo se zjistit vyústění kanálu, ze kterého kyanid do řeky vtekl. Na tento kanál je napojeno mnoho společností a kriminalisté začali prověřovat, ze které mohla látka do řeky uniknout. Později se potvrzuje, že se jednalo o nadlimitní fosfor. Neuvěřitelné! Oni si to vyšetří sami, oni to vědí už dopředu. Takže policie vyšetřuje a tady vzniká komise. Policie obvinila z trestného činu jednu právnickou a jednu fyzickou osobu. Jde o trestné činy poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Takže co se tady děje už téměř rok? Útoky se neustále vedou na Českou inspekci životního prostředí, že prý špatně koordinovala vyšetřování a neodebrala vzorky tam, kde měla. Takže já bych to rád dokončil. s rozpuštěnou solí, který má vyvrátit posudek soudního znalce. Pokus vedl profesor Hruška z Ústavu výzkumu globální změny. A Pekarová se fotila před Dezou! Neuvěřitelná manipulace! Není to pravda. Ano, já tam bojuji. Bojuji a bojovali jsme. S Poláky jsme byli poslední, kteří to blokovali.
Děkuji, pane předsedo. Já se tedy zapojím do té dnešní frašky. Jak bude zachována tradice inovací, která se váže k olomoucké dráze, a to nejen v historii, ale i nyní? A nakonec, jak budou zachována pracovní místa a příležitosti v oboru, zejména v technických oborech v mém kraji, neboť pokud se vše bude soustředit do velkých sídel, bude tak pokračovat vylidňování venkova pro nedostatek dostupných pracovních příležitostí.
Dobrý den, vážený, pane ministře. Proto bych se vás rád zeptal, kdy MŽP informovalo Evropskou komisi a příslušné polské úřady o vzniku a hrozbě dalších škod na českém území a jaká preventivní a nápravná opatření v této souvislosti plánuje přijmout, dále jak MŽP hodlá zabezpečit ochranu českého území od vzniku škod v případě, kdy nedojde k uzavření v této chvíli vyjednané dohody s Polskem - jaký je plán B. Děkuji za odpovědi.
Já vám děkuji, pane poslanče, a slovo má pan ministr životního prostředí.
Vidím tady i pozorný obličej paní předsedkyně výboru pro životní prostředí, paní poslankyně Balcarové, která samozřejmě sledovala tu debatu, která byla na posledním výboru životního prostředí. Ale jak víte, tak jsme se nespoléhali pouze na Evropskou komisi, ale paralelně jsme využili i další možnosti, které unijní právo nabízí, a iniciovali jsme postup podle článku 259 smlouvy o fungování Evropské unie, který vyústil v podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie vůči Polsku. Po pracovní linii nám bylo následně ze strany Evropské komise potvrzeno, že obdobně by Evropská komise postupovala i v případě postupu dle zákona, na který se ptáte, tedy zákona 167, o předcházení ekologické újmě, to znamená až po rozhodnutí soudního dvora nebo případně po odstoupení.
Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Interpelace končí. Máte slovo.
Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, existuje dlouhodobý problém rozúčtování tepelné energie dodané do bytových domů na jednotlivé uživatele bytu. V prosinci 2018 byla Evropským parlamentem přijata novela směrnice o energetické účinnosti, která obsahuje následující text: "Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo měření spotřeby tepla v každé ucelené části budovy není nákladově efektivní, lze zvážit alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeba tepla. Každý členský stát jasně stanoví a zveřejní obecná kritéria, metodiky nebo postupy pro stanovení technické neproveditelnosti a nákladové neefektivity." Ačkoliv měly členské státy povinnost implementovat tyto požadavky do svých právních předpisů nejpozději do června minulého roku, MPO do Sněmovny žádnou novelu s touto implementací nepředložilo. Moje otázka zní: Tato situace komplikuje správu mnoha domů a každým rokem se s počtem nově dostavěných domů zvětšuje. Jak hodláte, pane ministře, tento problém řešit? Děkuji za písemnou odpověď.
Dobrý den, nepřítomná paní ministryně, dobrý den, pane předsedo, a zdravím tady přítomné kolegyně a kolegy. V tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z loňského roku, konkrétně ze 7. února, je uvedeno: "Od nástupu na Ministerstvo práce a sociálních věcí řeším IT jako prioritu a ve zděděném problému dělám pořádek. Čili už jednou si pracovníci ministerstva na odboru IT posunuli termín plnění pracovního úkolu, ale i tento posunutý termín evidentně nedodrželi, což pochopitelně přináší milionové provozní vícenáklady. Moje dotazy: Jaká je vaše dnešní představa reálného dokončení paralelního zpracování sociálních dávek? Kdy konečně bude zahájeno ostré zpracování pouze na jednom informačním systému? Sloučil jsem obě svoje interpelace v jednu, takže už pak tu interpelaci 14 - tam již nebudu vystupovat.
Nyní paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, pane ministře, vašich pět minut.
To je třeba říci a prezentovali jsme to. Takže to byl ten hlavní smysl Pokud jde o finanční náklady spojené s preventivním testováním, zde mohu pouze říci, že není to Ministerstvo zdravotnictví, které zajišťovalo nákup daných testů.
Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, takže zde opět ten stav trvá. Další interpelace - předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, a stav tedy trvá. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, a stav tedy trvá. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, takže tady také stav trvá. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Pavla Žáčka ve věci ochrany utajovaných skutečností Kanceláře prezidenta republiky a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda promluvila o věci smlouvy s německou stranou, mezinárodní dohody o splavnění Labe.
My jsme toto projednali s panem náměstkem, on samozřejmě má k tomuto jiný pohled. A tady se zdá, že ne vždy skutečně ten přezkum probíhal tak, jak probíhat měl, podle závěru interního auditu. Takže to se musí změnit. Já jsem komunikoval s panem náměstkem znovu. To je něco, co si myslím, že je legitimní. Pohybujeme se stále ovšem v rámci služebního zákona. Tím se dostávám k tomu, co dneska bylo publikováno, což považuji za naprosto nehorázné, protože byl jsem to já, kdo to opatření, o kterém se píše v Reflexu, inicioval, aby šlo k posouzení na Legislativní radu vlády, a na základě toho to opatření bylo upraveno.
Nyní doplňující otázka pana poslance Michálka.
Já si dovolím připomenout tu otázku. Pan Knitl uvádí: "My tady píšeme něco na základě politického zadání, které pro nás v tuto chvíli není úplně měnitelné." Tak se chci zeptat, kdo byl autorem toho politického zadání, to bohužel v odpovědi nezaznělo.
Musím říct, že samozřejmě každé ministerstvo má nějaké vedení, má ministra, má náměstky, v tomto případě existuje i centrální řídící tým, a samozřejmě že v rámci těchto struktur je vždy určité zadání, to je přece naprosto legitimní. A pak samozřejmě, pokud o tomto je nějaký záznam, tak je to možné řešit. Ale to se nestalo ani v tomto případě a nestalo se to ani v těch předchozích případech. A to se musí podle mě změnit. Takže tolik k tomu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za udělení slova. Správním orgánem pro přestupky v tomto případě je odbor dopravy Magistrátu statutárního města Jihlavy. Navíc odbor dopravy nemá prostory a nemá vybavení pro to. Shodneme se na tom, že to vážení je potřeba, ale je potřeba nastavit podmínky tak, aby celá ta situace byla řešitelná.
Ústní interpelace Já se jenom rychle vypořádám s omluvami, které přečtu na stenozáznam. Ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády, je název tohoto bodu. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16.00, na ostatní členy vlády pak od 16 hodin do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.
Mám takový dotaz - české veřejné finance dosahují rekordních schodků. Ale i přes tuto situaci se Česká republika řadí mezi nejméně zadlužené země Evropské unie. Nižší veřejný dluh vykázaly jen tři země Evropské unie. Výrazným rizikem pro hospodaření státu je ale vysoké tempo zadlužování. Gradient je poměrně značný.
Po volbách se dostali do vlády, a co se stalo? A co říkají ratingové agentury? Není žádný důvod se něčeho obávat. A potom takhle ty lži se dostanou ven a potom je někteří opakují.
Poprosím, aby si slovo vzal pan poslanec Jaroslav Bžoch, který byl vylosován na druhém místě.
To znamená, že je tam poměrně velká disproporce. Podle mě je to příprava k tomu tím, že se zajistí splavnost od Přelouče až na hranice s Německem v této hloubce, tak je to jasný krok a jsou to ohromné investice. To mně přijde, že je velmi nebezpečné, a vnímám to jako velké riziko, které připravuje současná vláda.
Já jsem jenom, vážená paní poslankyně, byl takový benevolentní, protože on ten bod je opravdu přerušený do přítomnosti pana ministra. S tím já bohužel vůbec nic nemohu udělat. Zahajuji rozpravu a pan poslanec Vojtěch Munzar se hlásí.
Děkuji, pane předsedající. Takže já nebudu navrhovat dneska přerušení do přítomnosti paní ministryně, ale svou interpelaci přednesu, a to z toho důvodu, že se mi zdá, že v odpovědi paní ministryně jsou závažné skutečnosti, které byste měli, kolegyně a kolegové, znát. Co je podstatné: Finanční správa je vyzvala jako povinné osoby, dokonce i ty novomanželské páry, které měly svatební hostinu doma. Určitě si na to, kolegyně a kolegové, vzpomínáte, probírali jsme to tady několikrát. A paní ministryně to tady hájila slovy, cituji: "Nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce." Zároveň podle paní ministryně dohlídka na Finanční správě pod vedením tehdejšího generálního ředitele Finanční správy Janečka dopadla tak, že žádné pochybení a nezákonnost nenastaly. Potvrdila se tak slova odborné veřejnosti. Já bych tady ten rozsudek mohl přečíst, ale protože tu není paní ministryně, tak tak neučiním, každý si ho můžete dohledat. Kolegyně a kolegové, jak se bude podle vás To přece přispěje jen k dalším nezákonným postupům. A k tomu pocitu všemocnosti na úkor práv občanů paní ministryně vysokou měrou přispívá.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla jsem se zeptat paní ministryně Schillerové na její neaktivitu, co se týká ceny energií a tepla. Jsou to miliardy, které paní ministryně zadržuje ve státním rozpočtu, které měly sloužit malým a středním firmám k tomu, aby si mohly modernizovat svoje technologie, aby byly efektivnější nebo aby byly úspornější, a naši občané, lidi, kteří budou mít v současné době už problémy s cenami energií, si mohli ze Státního fondu životního prostředí pořídit třeba nová okna, zateplit střechu, zateplit celý dům, pořídit si soláry na střechu, kterými mohli vytápět svůj dům, nebo tepelná čerpadla nebo jiné formy, které by jim umožnily úspory energií, které v tuto chvíli opravdu velmi podražily.
Fond inkasuje finanční prostředky za obchodní licencování těchto filmů a vyplácí řadu uměleckých profesí, mimo jiné autory hudby, scénáře, režiséry, kameramany a podobně. Sám fond si nechal vypracovat znalecký posudek od FAMU, který konstatoval, že střihači a mistři zvuku skutečně autorsky tvoří, měla by jim tedy být vyplácena odměna za užití filmů. Fond za zhodnocené užití starších českých filmů inkasuje nemalé částky, za poslední tři roky takřka 250 milionů korun. Přitom zamlčuje posudky, které si sama objednala a z nichž tato nutnost vyplývá. Jak dlouho bude Ministerstvo kultury tuto zjevnou diskriminaci přehlížet? Proč se nevybere typově několik nejvýznamnějších děl, která se odborně posoudí, a výsledek bude pro fond závazný? A opravdu musí naši významní umělci, držitelé Českého lva a dalších ocenění, podávat žaloby na Státní fond, aby se svých práv domohli?
Prosím, pane ministře.
Ano, děkuji za zájem o tuto oblast. Máte pravdu, že existují odborné posudky. Já jsem se seznámil se všemi, které bylo možné v této chvíli vidět. To znamená, to není tak, že já dneska mohu učinit nějaké rozhodnutí, to mi nakonec vůbec nepřísluší, nebo někdo, kdo by řekl, že to bude paušálně se udělovat. Ty země jsou vlastně rozdělené, některé se tím nezabývají nebo nevyplácejí, některé ano. Člověk si možná i představí dílo jako Markéta Lazarová s velice specifickým zvukem, který si dokonce člověk pamatuje a který je sugestivní sám o sobě. Takže tam to člověk cítí, že ten zvukař byl zřejmě asi opravdu mistr zvuku. Ale asi si taky stejně tak představíte řadu filmů, kde budete mít pochyby, jestli tam ten zvukař představuje nějaký autorský přístup. Takže tady už ta diferenciace vytváří otázky, jak to vlastně do budoucna udělat. Takže to je stav rozhovorů, ve kterém se nacházíme. A je to také debata, kterou vedeme, a ve které věřím, že se dobereme nějakého výsledku.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jedním ze zásadních bodů vládní koncepce Digitální Česko je rozvoj digitalizace elektronické státní správy, který si koordinují jednotlivé resorty do jisté míry samy.
Lhali a lžou opět, ti různí představitelé, kteří nevědí, co je to ekonomika, nevědí, jak to funguje. Takže já jsem to nemohl doříct, se omlouvám. Ale chtěl jsem to ještě doříct, aby se naši lidi nebáli. A pokud my budeme ve vládě, tak jedeme dál. Budeme navyšovat důchody, platy, investovat a daně zůstanou stejné. Takže tolik k tomu zadlužení. Stále to někdo opakuje. Já jsem i v té debatě v Deníku o tom mluvil. A skvěle fungujeme bez eura. Digitální Česko. Všechny tyto programy a projekty pak byly a jsou součástí koncepce Digitální Česko. Toto jsou projekty, které řešil tým lidí z NAKITu okolo Vlado Dzurilly, armády České republiky a ÚZIS ve spolupráci s dobrovolníky a komerčními dodavateli. Další projekty jsou například covid programy MPO a podobně. Vzhledem k rychlosti, s jakou musely být tyto projekty realizovány, je to skutečně nadlidský výkon. Velké úsilí směřovalo a nadále směřuje do oblasti elektronizace zdravotnictví, byl položen základní kámen v podobě zákona o elektronizaci zdravotnictví, ale již předtím byly spuštěny stěžejní aplikace eRecept a eNeschopenka. Významný pokrokem jsou i nově vyvinuté mobilní aplikace NAKITu, které aktuálně používá více než 5 milionů lidí. Je to například mobilní klíč eGovernmentu, eRouška, Tečka, Čtečka a podobně.
Máte slovo, pane premiére.
Tito pracovníci pak poskytují konzultace jednotlivým úřadům a pomáhají jim tak s realizací jejich digitálních projektů a nastavením informační koncepce úřadů. Razantní nárůst užívání služeb občany dokladuje následující statistika.
Poprosím pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl svou interpelaci na premiére Andreje Babiše.
Takže se z toho stal trochu čtenářský kroužek, ve kterém pan premiér odpovídá na předem připravené otázky koalice. Já tedy si dovolím přednést interpelaci za opozici. Jejich úspory, výplaty a mzdy každý den ztrácejí na své hodnotě. Když se podíváme na ty příklady... ... pivo zdraží, potraviny nadále prudce zdražují, byty rekordně zdražují, elektřina zdraží, prudké zdražování stavebního materiálu. Samozřejmě některé tyto věci mají příčiny v zahraničí, nicméně hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček k tomu uvádí, že do ekonomiky jsme v průběhu pandemie narvali příliš mnoho peněz, zároveň jsme pozastavili výrobu. To vytváří extrémně silné inflační tlaky.
A vy tady účelově a zase manipulujete a říkáte, že já jsem ho pozval. Mě se Kulhánek ptal, jestli ho může pozvat. Prosím vás, vy jste reprezentanti těch šílených Zelených, vy jste naši Zelení. Vy jste Piráti-Zelení, vy jste v té frakci. Té frakci, která chce zničit Evropu.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku, pane poslanče?
Děkuji. Pane premiére, Zelení nejsou v Evropě ve vládnoucí koalici. Za čistou nulu.
Chápu, že vy chcete tady namluvit lidem, že vy nejste Zelení. Vy jste naši Zelení. A lidi tady mají bohaté zkušenosti, co jsou to Zelení, zelení fanatici.
Děkuji. Poprosím paní poslankyni Irenu Blažkovou, aby přednesla svoji interpelaci, připraví se pan poslanec Josef Kott.
Vážený pane premiére, v posledních skoro třiceti letech jsme všichni slýchali z úst politiků z různých stran proklamace, že školství je prioritou a že platy pedagogů porostou až do nebes. Před pár lety, kdy platy učitelů byly opravdu bídné, jsme to všichni několikrát slyšeli ze stran, které v tomto sále sedí po mé pravici. Zkuste mi, prosím, pane premiére, vysvětlit, proč se teď za čtyři roky to podařilo a proč to nešlo předtím? Co se změnilo?
Děkuji za dotaz. Takže proč to tehdy nešlo? Ale stalo se a je to vidět na grafu, který ukazoval pan ministr Plaga, a já ho mám tady taky. Do školství šlo tolik peněz jako nikdy dřív.